Takže tedy Nejvyšší stavební úřad má opravdu v letošním roce vydat vyhlášku o stavebním řádu, vyhlášku o dokumentaci staveb, vyhlášku o požadavcích na výstavbu, vyhlášku stanovující provozní podmínky fungování Portálu stavebníka, vyhlášku, která určí obsah územně-analytických podkladů či zadání územního plánu, vyhlášku k Národnímu geoportálu územního plánování a jednotnému standardu územních plánů a dalších dokumentací. Zároveň samozřejmě já rozumím, a znovu to tady říkám, rozumím tomu politickému zadání, s čím vlastně kolegové do toho jdou. Je to nesmysl, odkládáme část zákona, bavíme se tady o retroaktivitě úplně otevřeně na mikrofon, jako by se nechumelilo. Rozumím tomu, pojďme si sednout, připravme řádnou novelu. Naopak, já tady nechci radit panu ministrovi, ale on by tím splnil i ten milník toho Národního plánu obnovy. Ale samozřejmě, ty věci by byly naplněny jako takové. Velmi ráda bych se ještě zastavila u několika bodů. Myslím, že to je ku prospěchu rozvoje České republiky jako takové. To znamená, že bude docházet velmi často k tomu, o čem tady hovořil pan předseda Fiala - k fikci souhlasu. Pan ministr tady hovořil o jednotném environmentálním povolení. Prosím, pane ministře, vy jste ministr pro místní rozvoj, ne ministr životního prostředí. Přece nevyrobíme superrazítko. To skutečně musí být integrováno pod stavební úřad, aby to někdo koordinoval. Vzhledem k tomu, co tady dneska všechno zaznělo, mi dovolte tedy několik návrhů. Dovoluji si podat návrh na zamítnutí zákona z toho důvodu, že to je nadbytečné. Pokud by ani to neprošlo, tak vzhledem k tomu, že nebyl ani mezirezort, ani Legislativní rada vlády, tak mi dovolte aspoň prodloužit lhůtu na projednání ve výborech na 75 dnů tak, aby i ústavně-právní výbor měl tu příležitost se k tomu legitimně vyjádřit.
Děkuji paní zpravodajce. Vidím pana předsedu Výborného, který se hlásí s předností.
My se tomu nebudeme jistě bránit potom, až budeme projednávat tu druhou věcnou část. Tam samozřejmě to má svoji logiku, čili tam se o tom můžeme bavit. Ale v tuto chvíli naopak já si dovolím za poslanecké kluby ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Piráti navrhnout zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů.
Chcete vystoupit do obecné rozpravy? Nikoliv jako závěrečné slovo? A táži se pana ministra, jestli stojí o závěrečné slovo?
Nový stavební zákon přináší zejména tyto pozitivní změny. Právě z těchto důvodů soudy velmi často judikují systémovou podjatost. Vzájemně samozřejmě tato hierarchie příliš nefunguje, metodiky nejsou závazné a podle toho povolování také v České republice ve finále vypadá. Procesní reforma je velmi důležitá, protože v podstatě zrušuje všech stávajících deset typů povolovacích procesů. Jak už jsem řekla, snaha byla před jedním úřadem tak, aby ve finále každý stavebník dostal pouze jedno razítko. Samozřejmě bude možnost využít zrychlené řízení. To znamená, stavební úřad vydá povolení jako první úkon v řízení. Další velmi důležitou součástí právě té procesní reformy jsou nepřekročitelné lhůty. Pro nás bylo zcela zásadní se vypořádat právě s těmi nepřekročitelnými lhůtami, to znamená, jak pro stavební úřady, pro dotčené orgány i pro řízení o odvolání. Stejné lhůty platí pak i pro odvolání. My jsme přistoupili k tomu, že jsme skutečně rozsáhle integrovali dotčené orgány do soustavy státních stavebních úřadů. Tyto úřady spolu nekomunikují. Proto je zcela zásadní jejich integrace do stavebního úřadu, aby to posoudily nad jednou projektovou dokumentací a jako jeden muž, jak se říká, řekli tomu stavebníkovi, co je případně potřeba upravit, aby ten záměr mohl být úspěšný. U těch úřadů, které nejsou integrovány, pak bude platit fikce souhlasu, to znamená, že pokud se nevyjádří v té konkrétní lhůtě, bude to bráno tak, že bez výhrady souhlasí. Dalším velkým počinem nového stavebního zákona je odstranění černých staveb. Já jsem opravdu přesvědčena o tom, že se máme snažit to spíše zrychlit a co nejdříve to uvést v praxi, protože v České republice například u černých staveb každá desátá stavba je zahajována na černo. Je to velmi alarmující číslo a u těch černých staveb bychom skutečně měli co nejrychleji jako zákonodárci zasáhnout. V rámci zákona, v rámci nového zákona, je tedy zpřísnění podmínek pro dodatečné povolení staveb. Proto si myslím, že stát má natolik silný aparát, aby se těchto věcí chopil. Dalším takovým velmi významným počinem je obsahové zjednodušení, a to jak projektové dokumentace, tak stavební úřad posuzuje a povoluje jen v podrobnosti urbanistického a základního architektonického a technického řešení záměrů umožňující posouzení jeho mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti a vlivu na území a životní prostředí, nikoliv vnitřní technické detaily stavby, které jsou věcí stavebníka a projektanta. Dalším velmi důležitým počinem je sjednocení a modernizace požadavků na výstavbu - alespoň základní dosud roztříštěné požadavky na výstavbu. Naším cílem bylo dostat ty zásadní věci přímo do zákona, aby to skutečně byl zákon, který je čitelný i pro běžné stavebníky, aby se v tom prostě lépe zorientovali. Z této vyhlášky pak je umožněno velkým městům, jako je Praha, Brno a Ostrava - to jsou takové piloty - aby měly svoje vlastní stavební předpisy. Samozřejmě rozumím politickému rozměru, ale znovu varuji před tím, že se tady vlastně dnešním zákonem, dnešní novelou snažíme všechna tato dobrá zjednodušení, zrychlení odložit o rok. Je také třeba připomenout, že jakákoliv revize systému veřejného stavebního práva a všech souvisejících složkových zákonů je odborně značně komplikovaná. Práce, a už jsem to zmínila, na novém stavebním zákonu skutečně trvaly déle jak čtyři roky. Zapojilo se skutečně mnoho kvalitních odborníků. Je skutečně zarážející, že se tady bavíme o tom, že nový stavební zákon je dobrý pro stát, pro stavební stavby, ale není dobrý pro občana. Proč to není dobré pro bytové komplexy? Proč to není dobré pro školky, pro nemocnice, pro zdravotnictví, pro rodinné domy, pro garáže, prostě pro všechno, co samozřejmě naši občané žádají? A v té roli bude mít MMR jako přezkumný orgán, to znamená na jedné straně bude odvolací, na druhé straně bude přezkumný. Pro tuto chvíli děkuji zatím za pozornost a určitě budu debatu bedlivě sledovat.
Vzpomínám si, jak se rvala za tento zákon, a pramálo jsem v tom viděla politiky. Já jsem to vždycky vnímala tak, že je to skutečně pomoc v této oblasti, která je nezbytná. Ale ještě navíc my tady máme různé, zase použiji jihomoravský výraz, krojované zvláštnosti. Co stavební úřad, to jiný přístup, to jiná lhůta, to jiné chování, a lidé vám to řeknou, jestli s nimi mluvíte. Domníváme se, že musí být prodiskutován. Musí být prodiskutován a musíme vědět a chceme vědět, protože se nás na to ptají občané, a nejen naši voliči, ale občané, co bude dál. Co tedy vlastně vláda zamýšlí? Kam hodlá posunout stavební řízení? Jak hodlá pomoci občanům? Děkuji vám.
Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, je to přesně v souladu s jednacím řádem. Jste v pořadí přednostních práv. Vnímám, že jste se připojil alespoň takto vizuálně k této námitce či vetu, jak se tomu zde říká, dvou poslaneckých klubů.
Ale prosím, opravdu nejděte touto cestou, kterou teď máte navrženou. Pane ministře, je to zkrátka špatně a je to příliš riskantní, že odložíte pouze jednu část toho zákona. Tak pojďte zkusit najít nějaký jiný způsob.
Také děkuji. Neeviduji, že by padl nějaký návrh, jenom si to upřesním u pana poslance. Vidím, že s přednostním právem se do obecné rozpravy hlásí pan ministr pro místní rozvoj.
Nebyla zde ve Sněmovně vůle ho projednat. Vy jste to věděli, možnost to zastavit tam byla. Druhá věc, a ta je podle mě podstatná. Prostě nemůžou platit obě dvě tyto varianty jako tak i onak. Stavební řízení se v České republice na rok nezastaví. Vy to tady vykládáte, jako by se teď přestalo kvůli tomu, že tady něco projednáváme, stavět. Nejvyšší stavební úřad vznikat nebude. My jsme řekli, že ta institucionální rovina je nepřijatelná, že provedeme procesní integraci. Ten sjednotí jiné stavební úřady, já nevím, dnes pod MPO, Silniční úřad, Drážní úřad. Víte, vy jste říkal o tom, kolik věcí se nám nepodařilo dopracovat. Gros byl ten proces, s kterým já plně souhlasím - jedno podání, jedno razítko, jeden proces, jde se stavět. Kdyby bylo po našem - byla to nejčastější výtka při startu této iniciativy v minulém volebním období: analýza neobsahuje část územního plánování, přistupujme k tomu jinak. To se nestalo. Spousta z těch návrhů, o kterých jste mluvil - škoda, že jsme je nedopracovali. Byly pozměňovací návrhy k tomu tisku a byly zde ve Sněmovně zamítnuty. Když jsem začal zjišťovat, jakým způsobem probíhá DSŘ, digitalizace stavebního řízení, tak ve své podstatě to měla na starost jedna zaměstnankyně, která tam končí. Takže zdědil jsem dosti řekněme divokou připravenost celého toho digitalizačního projektu. Nezbývá mi než se s tím poprat, doufám, že ministerstvo pro místní rozvoj bude úspěšné. Jinak už to tady zaznělo poněkolikáté, to magické číslo pořadí České republiky. Já už jsem to několikrát zmiňoval, že ta studie byla následně zpochybněna a tímto číslem bych prosím neoperoval jako pořadí České republiky. Neříkáme, že je to tady rychlé. Nikdo netvrdí, že stavební řízení probíhá bez problémů. Právě proto jsme nekritizovali ani celý ten zákon, pouze ten institucionální podvozek. Takže kdybych shrnul to, co nám teď dělá vlastně největší problémy. Není to naše nepřipravenost, my ten zákon máme připravený, tu věcnou novelu. Poslední věc, která mi přijde velmi zajímavá. Nejsem přesvědčen, že tomu tak je, i když jsem tento názor viděl ve veřejném prostoru nejen od paní Dostálové. Ne že se to neděje, to netvrdím, ale je to nafouklá bublina. Na druhou stranu vznik jednotného environmentálního stanoviska, kterým bude zákon, který má jít souběžně s věcnou novelou stavebního zákona, tyto organizace vítají. Naopak to vnímají jako posílení veřejných zájmů. Někde - Plně digitalizováno! Země, které jsou spolkové, mají vlastní stavební pravidla. Nový stavební zákon - stejné principy ochrany. A samozřejmě naší společnou ambicí je stavební řízení zrychlit. Černé stavby a jejich odstraňování, ty vyřešíme. Financovat to bude muset stát, na tom se nic nemění. Dotační program není úplně dobrý příklad. Musíme nastavit buď ten dotační program jinak, anebo to mít skrze přímou platbu přes MMR na základě doložení nákladů na odstranění. Plánovací smlouvy, které tady zmínila paní Dostálová, zůstanou zachovány. Nejde v nich ale pouze o příspěvky samosprávám. Navíc je možné již podle současného stavebního zákona z roku 2006 tyto využívat. Reforma územního plánování - tady s vámi souhlasím zcela. Je potřeba se na ni podívat, ale ne v tomto časovém horizontu.
Tak to jsou takové věci, které jsou z praxe a nějakým způsobem fungují. V globálu musíme říct, že politik nemá povinnou kvalifikaci ani památkáře, dopravního experta, on má takovou tu hlubší znalost v rámci nějakého povrchu a vždy, když potřebuje něco rozhodnout, tak se jde poradit, ať už je to právník nebo specialista, inženýr a tak dále. Dále k vytvoření specializovaných odborných pracovišť na problematiku liniových a energetických staveb, která je úplně odlišná od problematiky výstavby bytových domů či rodinných domů a vyžaduje si odbornou specializaci. Nemůžu říct, jestli v řádech měsíců do konce roku, nedokážu si představit, jak ta legislativa poběží a jakým způsobem to bude. Děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mohu jen souhlasit s tím, co tu přede mnou řekla velmi trefně paní poslankyně Klára Dostálová a další kolegové z klubu. Vláda hnutí ANO připravovala stavební zákon čtyři roky s jedním cílem - zrychlit stavební řízení a zlepšit přístup našich občanů k vlastnímu bydlení. Zajímám se o problematiku mladých rodin a vím, jak je těžké pro mladé dosáhnout na vlastní bydlení, a právě zjednodušení a zkrácení stavebního řízení by jim velmi pomohlo. To existující stavební zákon zaručuje. U nás v Lysé nad Labem mám tu zkušenost, že si občané stěžují na to, kolik různých subjektů do stavebního řízení mluví. Dále máme v Lysé zkušenost, že si občané velmi často stěžují na obstrukce nejrůznějších subjektů ve stavebním řízení. Současný stavební zákon řeší i toto. Našim občanům velmi pomůže, že obstrukce a umělé protahování stavebního řízení nebudou blokovat rozvoj obcí. A teď tady současná vláda navrhuje, aby se tyto velmi důležité a prospěšné změny odložily. To mě velmi mrzí a myslím, že to není dobrý tah pro občany obecně, ale hlavně pro mladé rodiny, které čekají na zrychlení stavebního řízení, aby konečně mohly lépe dosáhnout na vlastní bydlení.
Děkuji paní poslankyni a další přihlášená je paní Lenka Knechtová.
Vážený pane ministře, kterého tady teď momentálně nevidím, vážené poslankyně, vážení poslanci, protože bylo řečeno všechno zásadní, omezím se z mého úhlu pohledu na to nejdůležitější. V praxi vidím velký rozdíl mezi podmínkami, v jakých funguje pracovník stavebního úřadu městyse, a jaké prostory a technické vybavení má pracovník odboru stavebního řádu a územního plánování na městském úřadě. Tyto rozdíly budou pod hlavičkou státu jednoznačně odstraněny. Významné je i zásadní posílení nezávislosti úředníků, o které musíme vždy usilovat. V době dřívější bylo důležité mít na výstavbu finance a občan i samosprávy se snažily být trpělivé. Aktuálně je časové hledisko na stejné úrovni jako finance na výstavbu, protože nejen ceny stavebních materiálů se výrazně zvedají i v jednotlivých kvartálech roku. Proto je důležité přejít na nové právní řešení, které již bylo připraveno a je platné. Ráda bych se také vrátila k procesu stavebního řízení v České republice. Ve zprávě veřejného ochránce práv je upozornění na případy, ve kterých stavební úřady uložily stavebníkovi pokutu za nesplnění pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby. Nejen proto si stavební právo v České republice zaslouží oddělený model.
Děkuji paní poslankyni a poprosil bych dalšího, kdo je přihlášený, to je pan Lubomír Brož.
Zrušte to celé včetně změnového zákona a přepracujete to celé. Nedělejte jenom tu dílčí změnu. Bylo to v září loňského roku. A když si tato dvě stanoviska srovnáte, tak ty argumenty tehdejší, předchozí vlády a dnes pana ministra Šalomouna byly velmi identické, byly velmi podobné. Takto vymyšlená dílčí změna odložení, posunutí v čase jen určité části zákona zakládá na velké riziko. Ono se na něm toho moc nezměnilo. A přiznávali jsme, říkali jsme: Ano, toto není evoluce, toto je revoluce a je velká, ale pojďme k ní sebrat odvahu. U nich cítím, že jsme ve velké shodě a že spousta věcí opravdu nefunguje, že to opravdu takhle nechceme. Byli to hráči na úseku územního plánování a povolování staveb. Opravdu, jediná shoda, jediná shoda je v té jediné větě, kdo bude tím, kdo to povolení vydává, kde bude ten úředník sedět, kde bude organizačně zařazen. Předchozí Sněmovna i přes veto Senátu to nakonec schválila 106 hlasy, to přece není málo. Ale upřímně, kolegové, vás vlastně doběhly ty vaše marketingové předvolební sliby. Vy jste celou volební kampaň říkali: Nám se to nelíbí, my to nechceme, my to změníme, jsme kompetentní, jsme kompetentní vláda, která ty změny udělá. Je přežitý, je příliš komplikovaný. Ivan Adamec mluvil podobně. On byl přijat 14. března 2006, i on měl ten legislativní proces velmi dlouhý a velmi složitý. Budu akcentovat dvě jiné věci. A na to se podívejte, že opravdu černých staveb v republice máme ohromné množství. Nikdo neví, co s tím a jak s tím pracovat. Tak čím je to dáno? A tohle my si slibujeme od té novely stavebního práva.
Samozřejmě chápu to tak, že cílem je především oddělit a odložit vznik Nejvyššího stavebního úřadu, krajských stavebních úřadů coby orgánů státní správy. Lidé prostě chtějí, aby stavební řízení bylo rychlé, jednoduché a levné, a to stavební zákon umožňuje. Jedná se o právní normu, na kterou se velmi dlouho, opravdu velmi dlouho čekalo a jejíž vznik provázela široká odborná debata. Navrhovaný sněmovní tisk neobsahuje informace o tom, zda bude tato vyhláška vydána i u této novely, případně v jaké podobě. Prosím tedy případně pana předkladatele, jestli by mi tuto otázku objasnil. Jedná se mi v tom širším kontextu především o ochranu památek, kde máme opravdu velké dluhy vůči historii a hodně věcí co napravovat.
Pane poslanče, děkuji. Paní poslankyně, máte slovo.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážení páni ministři a pane předsedající. Přihlásila jsem se opravdu jenom krátce z praxe starostky města, kde bych třeba na konkrétním příkladu chtěla na vás apelovat. V roce 2016 jsme se rozhodli, že postavíme domov pro seniory. Žádost do systému bude jednotná, bude vše vyřízeno rychle. Navíc dojde ke sjednocení pravidel a i možnosti zastupitelnosti. Víme všichni, jak dlouho trvá, když pak některý z úředníků je třeba dlouhodobě nemocný, a už se zase cyklíme.
Poprosím dalšího, kdo je přihlášený, a to je pan poslanec Ladislav Okleštěk. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Občan se už nebude muset bát, že se proti rozhodnutí stavebního úřadu někdo odvolá a úřady si jeho případ mezi sebou budou přehazovat jako horký brambor. Zákon zavádí takzvaný apelační princip, který stanoví, že odvolací orgán bude muset ve věci rozhodnout. Současný institucionální model stavebního úřadu je nepřehledný a komplikovaný, jelikož kromě obecných existuje i řada speciálních stavebních úřadů pro různé druhy staveb, jako jsou speciální, vojenské, drážní a vodoprávní. Nová státní stavební soustava přenáší stavební úřady přímo pod stát a vytváří zcela novou dvoučlánkovou strukturu v čele s Nejvyšším stavebním úřadem a se Specializovaným a odvolacím stavebním úřadem, který bude zároveň řešit zákonem vyhrazené stavby, jako jsou například dálnice či letiště. Základním stupněm stavební soustavy se stanou krajské stavební úřady sídlící v krajských městech s územními pracovišti v obcích. V první řadě ministerstvo vyvine veškeré úsilí, aby všichni úředníci vykonávali svou činnost ve stejných budovách, kde v současné době pracují. To je taková reakce spíš na to, že lidé nebudou vědět, kam mají chodit. Orgány památkové péče budou integrovány částečně, a to v ochranných pásmech nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Ostatní procesy týkající se památek zůstanou nadále v kompetenci orgánů státní památkové péče. Do Nejvyššího stavebního úřadu nebude integrován Hasičský záchranný sbor. Žádný z těchto orgánů se však nevyhne přísnému dodržování lhůt, protože i pro ně bude platit fikce souhlasu. V současnosti stavební úřady na obcích zaměstnávají přibližně 7 000 úředníků. To je číslo, které stojí za zmínku, skutečně, 7 000 úředníků. Úředníci vstoupí do služebního poměru. a budou navíc jednotně metodicky vedeni.